Ptám se tedy , zda Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá se změnou platových tarifů kde budou korespondovat třídy a stupně s garantovanou minimální mzdou.
V tuto chvíli je tento návrh připraven k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení. Ale vzhledem k tomu, že to bude nějakým způsobem finančně náročné, tak by to mělo být od 1. července.
Děkuji, paní ministryně. Tak prosím, máte slovo.
Vážená paní ministryně, tomu rozumím. Ale v platové třídě první a druhé jsou pouze uklízečky. Teď to bude podle tarifů. To znamená, já nebudu mít žádný prostor pro doplacení těchto minimálních garantovaných mezd a budu to muset brát z osobního ohodnocení, které bude v nějaké procentuální výši. Já se tedy ptám, zda uvažujete o navýšení a sladění těchto tříd s minimální mzdou. To je velmi důležité.
Děkuji za dodržení časového limitu. Děkuji, paní ministryně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové a především vážený pane ministře vnitra. Likvidace havárií však mnohdy trvá dlouhé hodiny. Policie často dopravní situaci řidičů za nehodou neřeší a řidiči kvůli tomu začnou mnohdy po hodinách čekání sami živelně svá vozidla obracet, a to někdy i do protisměru, aby se dostali k nejbližšímu sjezdu. Chápu, že každá dopravní nehoda se musí řešit individuálně, ale není možné vystavovat cestující často mnohahodinovému čekání v koloně, zejména například za stávajících klimatických podmínek. Děkuji za odpověď.
Děkuji, paní poslankyně. Dále má slovo pan poslanec Radim Holeček, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Pane poslanče, máte slovo.
Vzniklo plno nových hospod. Kde je problém? Žádný problém není, co máme EET. Jako hrdý mostecký rodák jsem se na sociálních sítích zeptal Mosťáků a dostal jsem následující odpovědi. V centru plus jedna herna, minus jedna kavárna s dětským koutkem, místo nevinné vinárny je stop steak bar, přesné datum otevření nevíme, ale není to dlouho. V Nezvalovce přibyla další herna přímo naproti základní škole, takže jsou tam teď dvě vedle sebe. Nově ohlášená živnost hostinská činnost v tomto období jedna fyzická osoba. Ukončené provozovny s hostinskou činností v tomtéž období sedm. Když to posčítáme, pro mě je poměr jasný, 26 zavřených, potažmo uzavřených, přerušených živností a pouze jedna, a velmi si myslím, že to je ta herna, proti tomu.
Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude odpovězena písemně. Dávám slovo panu poslanci Pavlu Plzákovi, který bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance.
Děkuji.
Tudíž má slovo pan poslanec Radim Holeček, který přednese svou interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane ministře, někde v diskusním pořadu jste řekl větu, že splachovat pitnou vodou je barbarství. Nebudete lidem výrazně mluvit, myslím tím nařizovat, zakazovat, do toho, čím splachují, že ne?
Děkuji, pane poslanče. Nezbývá mi než konstatovat, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací.
Před plenárními zasedáními ve Štrasburku a Bruselu jsou našim poslancům zasílány informace o pozicích České republiky z hlediska vlády k prioritním legislativním návrhům. Poslanci tak, pokud chtějí, a záleží skutečně na nich, mohou při hlasování na plénu zohlednit pozici vlády České republiky. Tady bych se chtěl trošku zastavit, protože vláda jako taková přirozeně nemůže zasahovat do fungování Evropského parlamentu. Naši europoslanci, jak už zde bylo také řečeno v tom dotazu, který zazněl, jsou součástí jednotlivých politických skupin v Evropském parlamentu. Pak záleží na jednotlivých europoslancích, zdali upřednostní stanovisko své politické frakce, anebo jestli upřednostní pozici vlády České republiky. Jsem ale přesvědčen, že každý europoslanec má možnost si velmi rychle ověřit a zjistit, jaká je pozice vlády k těm klíčovým věcem, které se na úrovni Evropského parlamentu projednávají a rozhodují. Je tady komunikace z pohledu vlády, předsedy vlády, tajemníka pro Evropskou unii, stálého zastoupení v Bruselu, a pak je komunikace jednotlivých ministerstev. Prostě potřebujeme i tuto formu zpětné vazby.
Děkuji za odpověď a doplňující otázka pana kolegy Plzáka.
Děkuji, pane premiére, za odpověď a za vstřícnost k řešení tohoto problému. To, o co se vlastně jedná, jsou zřejmě případy, kdy vyžadují nějaké rychlé stanovisko. Takže určitě řešení je, jestli pan tajemník Prouza vejde v jednání, a nějaká cesta schůdného řešení se jistě najde.
Jestli pan předseda vlády chce ještě doplnit odpověď?
Já bych možná využil toho, myslím, že ty věci můžeme zrychlit. Čili možná to může být návod pro naše členy Evropského parlamentu. V případě, že některé ministerstvo nereaguje dostatečným způsobem, je dobré se přímo obrátit na tajemníka pro Evropskou unii Tomáše Prouzu, tak aby tyto věci přímo mohl řešit. Já to jenom říkám proto, že ta koordinace našich europoslanců teď bude speciálně důležitá. Takže tohle vidím jako jedno z důležitých témat pro to další setkání s našimi europoslanci, které Úřad vlády uspořádá. Myslím, že to je jedno z nejvážnějších témat, které je v tuto chvíli před námi, a neměli bychom rezignovat na snahu hledat nějakou společnou národní pozici, kterou potom bude zastávat vláda, kterou budou zastávat jednotlivé politické strany, ale kterou také budou zastávat naši zástupci, které jsme si zvolili do Evropského parlamentu.
Děkuji panu předsedovi vlády a pokračujeme pátou interpelací.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, na trati Staré Město - Bylnice, bývalé vlárské dráze, je uzavřeno několik nádražních budov, například v Újezdci u Luhačovic. Dále částečně po většinu dne je uzavřeno více budov, například nádraží v Bojkovicích, zde přestupují lidé z okolních obcí na autobusy a musí stát venku na mrazu. To nádraží je celodenně uzavřeno a v letošním roce zde musí cestující vynuceně přestupovat kvůli klíčování nákladů mezi státem a krajem. Proč stát dovolí Českým dráhám uzavírat nádražní budovy, které byly budovány za státní prostředky a nedávno nákladem státu nákladně opraveny, například nádražní budova v Bojkovicích nákladem 250 milionů korun? Cestující, starostové obcí, ale ani zaměstnanci Českých drah tento nenormální stav nechápou. V závěru může uvést, že v obou případech platí, že změna otevírací doby, případně způsob odbavení cestujících závisí na rozhodnutí daného dopravce. Takže chci se zeptat, co udělá stát a vláda pro to, aby ta nádraží mohla být opět otevřena.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, tohle je skutečně spíše téma pro ministra dopravy. Já bych ji tady teď mohl přečíst a asi bychom nikdo z nás nebyli spokojeni. Nicméně z té informace vyplývá, možná to bude pan Hovorka vědět přesněji, vyplývá, že tedy v Bojkovicích to nádraží je v jakémsi provozu. V Újezdci u Luhačovic tam žádné odbavení zajištěno není a mělo by tady probíhat ve vlaku s tím, že logicky je tlak na SŽDC, aby snižovala náklady, aby zvyšovala efektivitu. To znamená, chápu, že SŽDC se snaží hledat takové modely provozu tady těchto zařízení, aby to snížilo náklady. A na řadě našich nádraží je k dispozici infrastruktura, která byla hodně využívána v minulosti, ale dneska pro ni žádné velké využití není.
Oni přesto, aniž by čekali na ta pozitiva a sociální jistoty, jak vy o nich možná hovoříte, tak radši požádají o ukončení služebního poměru a odejdou.
Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím. Nyní se tedy táži pana poslance Zdeňka Ondráčka, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.
Ale vývoj za ty dva měsíce se někam posunul a domnívám se, že bychom na to měli reagovat a být schopni odpovědět v době projednávání, protože víme, že někdy na projednávání musíme čekat i řadu měsíců a události v této zemi se prostě vyvíjejí. Takže dovolím si odmítavé stanovisko, nesouhlas s odpovědí pana premiéra.
Kdo je proti? Tak, já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že žádné další písemné interpelace nedorazily, tak končím projednávání tohoto bodu. Vážené kolegyně a kolegové, připomínám, že na dnešní jednání máme již pevně zařazené tyto body. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. ledna 2017 a všeobecná rozprava byla přerušena. U stolku zpravodajů by měl zaujmout místo předseda vlády Bohuslav Sobotka, ten se bohužel z dnešního jednání omlouvá, a zpravodaj tohoto bodu poslanec Marek Černoch se dnes omlouvá z důvodu nemoci a zastoupí ho paní poslankyně Hnyková jako zpravodajka. Jako další je přihlášen pan poslanec Grebeníček, připraví se paní poslankyně Lorencová.
Děkuji za slovo. Já chápu, že je dobré propagovat pro zdraví i sport, ale co je hezké, nemusí být vždy dobré. Takovéto sponzorování jde z peněz na léčení pacientů. VZP i další pojišťovny vybírají a spravují obrovské peníze, které mají sloužit k prevenci a léčbě svých pojistníků, kteří pojišťovnám dle zákona musí každý měsíc platit povinné pojistné, a evidentně nemalá částka takto vybraných prostředků byla použita na zviditelnění se v konkurenčním souboji. A proto má otázka je velice jednoduchá. Já se ptám, zda se vláda vrátí k lepšímu a lacinějšímu modelu jedné zdravotní pojišťovny. Děkuji za odpověď.
Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.
Děkuji. Jsem rád, že z těch čísel, která mám k dispozici, vyplývá, že se snížil limit na provoz zdravotních pojišťoven. Pokládám za strašně důležitý tento trend. Nedohodli jsme se na tom, že bychom v průběhu tohoto funkčního období mohli snížit počet pojišťoven. Já bych pokládal za racionální, kdyby zde alespoň byla možnost začít debatu o sloučení Všeobecné zdravotní pojišťovny, Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane premiére, nedávno jsem měl možnost navštívit plenární zasedání Evropského parlamentu a hovořit s našimi europoslanci. Byla mi vysvětlena celá procedura projednávání jednotlivých záležitostí na půdě tohoto zastupitelského sboru. Europoslanci jsou v postavení, kdy musí reflektovat stanoviska svých mateřských stran, za které byli do europarlamentu zvoleni, a zároveň jsou pod silným vlivem jednotlivých frakcí, ve kterých v tomto parlamentu působí. Ve svém rozhodování často potřebují znát stanoviska české vlády a jejích ministrů k jednotlivým problematikám, ale bohužel ani na opakované vyžádání česká strana nereaguje. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji panu poslanci Plzákovi.
Děkuji. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, pravidelná komunikace s českými europoslanci byla nastavena v okamžiku po ustavení naší vlády. Poslední takové setkání se uskutečnilo 14. října loňského roku. Řada europoslanců necítí potřebu se takovýchto setkání účastnit, ale to je věc, kterou já těžko mohu jako předseda vlády ovlivnit.
Dále média uvedla, že přesto, že toto pochybení bylo možné ještě napravit, Ministerstvo financí neudělalo nic a vše přikrylo. Jak známo, ten se ke své klíčové odpovědnosti ministra financí a předsedy Prezidia Fondu národního majetku nehlásí. V rozporu s prokazatelnými a doloženými skutečnostmi dnes tvrdí, že v této tunelové privatizaci bylo vše v pořádku a že směšná privatizační cena byla prý cenou správnou. Mohl mnohamiliardovou škodu vznikající na státním majetku odvrátit. Ministerstvo financí vedené Bohuslavem Sobotkou však ani po tak jednoznačném podnětu nezačalo privatizaci prověřovat, a dokonce ani do Bruselu neposkytlo potřebné úplné informace. Stanovisko pro Evropskou komisi jsem na ministerstvu nezpracovával já, nevím o tom, jakým způsobem se to řešilo. To je skandální vyjádření! Podle stávajícího premiéra Bohuslava Sobotky prý stanovisko odeslané Evropské komisi nepodepsal on, ale jeho náměstek Eduard Janota. A ten už, jak známo, podat svědectví o míře odpovědnosti Bohuslava Sobotky, o tom, zda ministr byl pouze zcela neschopným a neinformovaným člověkem na odpovědném místě, nebo člověkem zcela srozuměným s tím, co se děje, nemůže. Ano, uvádí to obžaloba v dosud vedeném procesu. Tím ovšem nebylo odstraněno riziko, že privatizace bude posouzena jako nedovolená podpora státu vyvoleným privatizátorům. Žaloba v kauze OKD uvádí, že Zdeněk Bakala pověřil společnost Karbon Invest zvýšením kupní ceny za podíl akcií z částky 3,4 miliardy na 4 miliardy. Lze si vůbec představit, že by takový ministr připustil, že mnohamiliardový majetek státu bude oceněn na desetinu, či dokonce dvacetinu své skutečné hodnoty? A lze si představit, že by odpovědný ministr obešel povinnost výběrového řízení? Vytunelovaný podíl OKD a byty OKD, které vydělávají pochybným privatizátorům a jejich nástupcům desítky miliard, které odtekly z OKD, a daně, které nebyly zaplaceny v České republice, jsou toho důsledkem. Severní Morava a Slezsko a celá republika těžce doplácí a ještě dlouho bude platit za neschopnost, slepotu, zbabělost a alibismus takových lidí, jako je současný předseda vlády! Jakou důvěryhodnost, politickou, ale i odbornou způsobilost vlastně má a může mít člověk, který tak ostudně selhává? Jakou důvěru mohou mít občané k předsedovi vlády, který spolu se svou vládou neudělal nic, co by napravilo škody, které za jeho úřadování a rozhodování ve funkci ministra financí vznikly, a který dodnes tváří v tvář katastrofálním důsledkům tvrdí, že vše bylo v pořádku? A už vůbec ne ve funkci předsedy vlády! Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Eviduji faktickou poznámku pana poslance Fiedlera.
Nejdříve krátce zareaguji na předřečníka. Já se obávám, že se mu to úspěšně daří, to obhajování. Já si myslím, že nemá. Dávám procedurální návrh, abychom přerušili jednání tohoto bodu do přítomnosti premiéra a minimálně některých dalších členů vlády, ale hlavně premiéra. Já si myslím, že to smysl nemá. Čili dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti premiéra.
Musím dát panu kolegovi za pravdu, protože když se podíváte na ty ostudně prázdné vládní lavice, tak to rozhodně nenasvědčuje tomu, že by tady někdo z vlády měl zájem řešit jeden z největších průšvihů v novodobých dějinách této republiky, protože jinak se o tom mluvit nedá. Kde je pan premiér?
Eviduji žádost na vaše odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám vás o přihlášení do systému. Předpokládám, pane poslanče, že také chcete dát procedurální návrh, nebo upřesnit ten svůj.
Stahuji svůj návrh, podpořme návrh kolegy Lanka.
Dobře. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. V tom případě budeme pokračovat v rozpravě a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kováčik.
Nejsem z těch, kteří by takhle chtěli činit, a nebojte se, nebudu si ani brát přestávku na poradu klubu. A dvě minuty ještě, ano. Na této schůzi jsme měli dvě minuty a dvě hodiny. Je to pravda. Znovu říkám, že pokud nezajímá řádně zařazený bod, řádně přeřazený bod nebo případně návrh usnesení, tak znovu říkám, že máme v záloze dostatečné množství podpisů na svolání mimořádné schůze pro tuto záležitost. Nejsem přítelem mimořádných schůzí.
Prostě dneska ten provoz na řadě míst není tak živý, jako byl v minulosti, ubyl celý typ aktivit, které se na těch nádražích organizovaly. Já nejsem spokojen s tím, jak vypadají naše nádraží.
Pane premiére, děkuji za tu odpověď. Když se České dráhy nebo Správa železniční dopravní cesty podívá do Rakouska nebo do Německa, tak tam vidí fungující nádraží a udržovaná nádraží.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi.
Děkuji. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, mně se těžko v téhle věci s panem Hovorkou polemizuje. Nicméně ono to je důležité. Logicky se musí soustředit na to, aby udržely tratě, aby obstály v celé řadě soutěží, které jsou a možná budou před nimi. A my potřebujeme, aby se o tu železniční infrastrukturu někdo dlouhodobě postaral.
Tato interpelace je skončená. Budeme pokračovat interpelací šestou pana poslance Radima Fialy ve věci nošení zbraní.
Nemluví se vůbec o tom, že součástí těchto omezení budou i některé technické charakteristiky nábojů a zbraní. Chci se vás ale zeptat naprosto otevřeně, zdali ze smluv o fungování Evropské unie, včetně Lisabonské smlouvy, nevyplývá naše povinnost v určité době tato rozhodnutí přijatá na úrovni orgánu Evropské unie přenést do české legislativy. Znovu opakuji, nechci slyšet nic jiného než odpověď na tuto jednoduchou otázku. Pokud řeknete, že Evropská unie nemá možnost prosadit tyto věci do české legislativy, nepochybně nás to všechny uklidní. Pokud nám ale sdělíte, že orgány Evropské unie tuto kompetenci mají, tak je to jasná zpráva, že Česká republika není suverénní země a probíhá zde salámová metoda odzbrojení občanů, proti které jsme zcela bezmocní. Pane premiére, prosím, řekněte nám tedy, kdo rozhoduje o možnosti českého občana se bránit legálně drženou zbraní. Česká vláda, nebo Brusel?
S tím návrhem přišla Francie. Nechci vyčítat francouzské vládě, že se snaží hledat nějakou cestu k tomu, aby se posílila prevence teroristických aktivit. Ale tahle cesta je špatná. Česká vláda je přesvědčena o tom, že tohle nic nevyřeší. Už jenom ten čas, energie, kterou věnujeme téhle debatě na evropské úrovni, je něco, co jsme mohli využít naprosto produktivněji a efektivněji. Já chci také zmínit fakt, že minimálně u části společnosti má ta možnost na základě zákonných podmínek, dodržení zákonných podmínek držet zbraň vysoce symbolickou hodnotu. Návrh procházel a prochází k debatě určitými změnami. Některé změny jsou z pohledu České republiky pozitivní, jiné nikoliv, ale žádná z těch změn neučinila ten návrh přijatelný pro Českou republiku. Čili teď nejsme v pozici, kdy bychom s takovým návrhem jako Češi mohli souhlasit. Myslím si navíc, že to projednávání bylo velmi uspěchané, že je prostě tendence prosadit něco za každou cenu. A už při tom jednání, které jsme vedli například o kvótách, se ukázalo, že ten spěch je k ničemu.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Jako další má slovo pan poslanec Vít Kaňkovský se svou interpelací na pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás v zastoupení občanů Velkomeziříčska v okrese Žďár nad Sázavou, kteří s velkým zklamáním v průběhu loňského roku se dozvěděli o zrušení zastávky rychlíku ve stanici Křižanov na trati Žďár nad Sázavou - Brno. Vesměs se jedná o občany, kteří dojíždějí do Brna za prací či za studiem. Argument, že jde o zrychlení dopravy na této trati, pokulhává, a občany zcela vyvedl z míry fakt, že dle nového jízdního řádu se sice doba jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Brna o pár minut zkrátila, ale v opačném směru se po zrušení zastávky v Křižanově doba jízdy z Brna do Žďáru nad Sázavou dokonce o čtyři minuty prodloužila, což zavání, promiňte mi ten výraz, Absurdistánem. Největší zklamání pro občany tohoto regionu je fakt, že ani Kraj Vysočina ani Ministerstvo dopravy nechce přiznat, kdo za zrušením zastávky rychlíků v Křižanově stojí a proč k tomuto kroku došlo. Chci vám proto, pane ministře, položit dvě otázky. Jaké důvody vedly ke zrušení zastávky rychlíků v Křižanově a kdo rozhodl o tomto kroku?
Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude odpovězena písemně. A nyní dávám slovo panu poslanci Václavu Klučkovi, který bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče.
Na druhou stranu samozřejmě ctím presumpci neviny. Zdá se, že jste tím sice neporušil zákon, ale jde podle mého názoru přinejmenším o hrubé nemorální jednání a plivnutí do tváře všem, kterým jste ještě v loňském roce říkal, že vybrané daně jsou peníze nás všech a jejich krácení je ve své podstatě krádež. Pane ministře, očekávám, že vaše odpověď přijde v dostatečně krátkém čase.